Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který standardně hlasujeme pomocí hlasovacího zařízení veřejně. Je to klub Pirátů, který kromě několika změn mezi svými kolegy provádí i doplnění za bývalého kolegu pana poslance Peksu, který se stal členem Evropského parlamentu. Velmi stručně přečtu obsah usnesení pro stenozáznam. Je to usnesení číslo 127 volební komise z 18. června: Rezignace z mandátového a imunitního výboru Jakub Michálek. Z výboru pro obranu František Kopřiva. Z volební komise Ondřej Polanský a ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Lenka Kozlová. A nominace: do mandátového a imunitního výboru Mikuláš Ferjenčík. Do výboru pro evropské záležitosti Lukáš Černohorský. Do výboru pro obranu Petr Třešňák. Do zahraničního výboru František Navrkal, do volební komise František Navrkal a do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny také František Navrkal. Volební komise navrhuje volbu veřejnou en bloc. Nejdříve jedním hlasováním rezignace a poté druhým hlasováním nominace.
Přihlášený nikdo není ani se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. A budeme postupovat v souladu s návrhem pana předsedy volební komise, pokud nikdo nemá nějaký protinávrh. Myslím, že není potřeba, aby nás s nimi znovu pan předseda seznamoval. Není to potřeba. Takže zahajuji hlasování. Návrh jsme přijali. Rezignace jsme schválili. Kdo je pro? Hlasování číslo 988, přihlášeno 178 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Nominace jsme schválili. Děkuji panu předsedovi volební komise. Děkuji paní poslankyni Adámkové.
Chápu, že věcná podstata pro vás může být jaksi, že se s ní názorově rozcházíte. Je to opravdu zpřesňující návrh.
Děkuji. Pan poslanec Profant vystoupí v rozpravě.
A to bych byl opravdu nerad. A rád bych také chránil soukromí pacientů.
S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.
Tam se řešila otázka, zdali chce občan komunikovat výhradně elektronicky.
Děkuji. Následují faktické poznámky v tomto pořadí - pan poslanec Janulík, pan poslanec Profant, pan poslanec Ferjenčík a pan ministr Vojtěch. Prosím, máte slovo.
A prosím, vy jste nikdy nebyli a nebudete v situaci, že sedíte za stolem a někomu vypisujete, vystavujete recept. Tak vás prosím, držte se toho svého kopyta.
Pan poslanec Profant - faktická poznámka. Děkuji. Máte slovo.
Tak já to ještě jenom stručně doplním. Takže já si ho třeba k lékaři přinesu, protože dneska to není žádným způsobem sdíleno. Ale co stále považuji za důležitou otázku na pana ministra, jestli bych mohl, je, kdy tam tedy budou ty zbylé léky?
Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo.
Tam si musíte také uvědomit, že jde o právní důsledky. Nebo ten pacient, že nebyl v tom systému? A měl tu možnost. To je další otázka.
Pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou. Po něm pan předseda Bartoš, po něm pan ministr Vojtěch. Prosím, máte slovo. Děkuji.
Vždyť přece doteď se ty kontraindikace řešily v papírové formě. Když to byl lékař, ke kterému chodíte, tak on ty záznamy má nějakým způsobem vyplněné. Můžete mít skutečně nějaký problém, který fakt nechcete, aby kdokoliv jiný než váš lékař o tom věděl a řešil to s vámi. A mně jde o to, že prostě fakt jsou důvodné momenty, kdy ten člověk nechce, aby někdo o tom věděl. Kdy to je ten vztah ten lékař a ten pacient.
Budou pokračovat faktické poznámky. Pan ministr Vojtěch, paní poslankyně Adámková, páni poslanci Votava, Brázdil, Kasal a paní poslankyně Gajdůšková.
Ale už dnes přece - a maminka, když jde k tomu lékaři, tak všechna data jdou zdravotní pojišťovně. Ten systém nějak je takto nastaven. Je sdílen i mezi pojišťovnami. Takže to není tak, že my tady něco vytváříme nového, že tady budou nějaká nová data. Ta data už tady jsou. Pouze tam, kde skutečně je vztah mezi tím pacientem a tím lékařem. Máme zdravotnickou dokumentaci o všech zdravotních problémech daného pacienta. Dáváte dnes souhlas lékaři s tím, aby nahlížel do vaší zdravotnické dokumentace? To je takto ze zákona. Lékař prostě, je tady nějaká důvěra v lékaře, že nezneužijí ty informace, a lékaři mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, aniž byste k tomu dal jakýkoliv souhlas. Ty informace uvidí pouze ti lékaři a ti lékárníci, nikdo jiný. Ty informace jsou v systému, který je kritickým systémem, informačním systémem státu, kontrolovaným NÚKIB, nejvyšší možné zabezpečení, které máme z legislativy. Takže myslím si, že...
A paní poslankyně Adámková - faktická poznámka. Prosím. Děkuji. Pan poslanec Votava s faktickou poznámkou.
Musím říci, že ty platy managementu akciových společností kotovaných na burze jsou prostě placeny ze soukromých peněz a ne z veřejných. Ta směrnice má údajně podporovat výkon práv akcionářů. I ten zákon se tak jmenuje. Je to podpora práv akcionářů? Je to podpora závisti. Ale to je první krok. Navíc, kdo umí číst výroční zprávy, kdo umí číst výkazy, tak se dozví v každoroční výroční zprávě, kolik celkově byly odměny managementu. Je to speciální řádek. Nevím jak vy, ale já určitě nemám zájem a nemám potřebu zjišťovat na internetu, kolik berou členové managementu soukromých firem. Mě to opravdu nezajímá a myslím si, že bychom neměli nikomu takovou možnost dát. Nicméně tím, že je to směrnice, respektuji, že to implementovat musíme. Ten návrh je vlastně jednoduchý. Ten spor, který vedu s Ministerstvem financí, nebo názorový střet, to není ani spor, je o to, jaká má být sankce. Rozumím tomu, že když je v zákoně uložena povinnost, že má být sankce, to je podle mě naprosto logické. V tomto případě Ministerstvo financí navrhuje, aby trestem za to, pokud není splněna povinnost předložit návrh politiky odměňování valné hromadě, bylo to, že bude pozastaveno vyplácení odměn členům managementu, vlastně členům představenstva. Všechny ostatní sankce v tomto návrhu zákona jsou veřejnoprávní a jsou definovány jako standardní pokuty za přestupky. A co je důležité, a velmi často tady vedeme debatu a velmi často slyšíme od členů vlády: My za to nemůžeme, přišlo nám to z Bruselu. A zavádí tam sankci novou, nevyzkoušenou, nesystémovou.
Pan zpravodaj se hlásil po kolegovi Martínkovi.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.
Já bych se chtěla po této debatě - a proto reaguji s faktickou - zeptat pane ministra, jak je to s tím oprávněním pro záchranáře.
Aby mohl být lékový záznam, musel vzniknout elektronický recept, a ne naopak. Ale naprosto rozumím tomu, že lékový záznam je nějaký systém, kde jsou archivovány léky. Nebudou tu také alergické reakce na jodové kontrastní látky. Stejný problém je podání radiofarmak a tato informace je samozřejmě důležitá pro provádění vyšetření. A tuto informaci z lékového záznamu nezjistím. Zda se třeba nejedná o komplikaci chronického onemocnění a tak dále. A tady mám třetí problém nebo nejasnost. Co tedy bude dominantní? Informace v lékovém záznamu, nebo informace od pacienta? Jednak na to asi není prostor v těch dvou minutách, které pan ministr na odpovědi má. Já je všechny zformuluji do interpelací, které zítra písemně podám, a budu chtít od pana ministra písemnou odpověď. Ale zatím jsem opakovaně ubezpečován právníky Ministerstva zdravotnictví - to tady nezaznělo, pokud se mýlím, pokud mě informovali špatně, budu velmi rád, když se to dozvím - ale jsem zatím informován, že hlavní a závazná je informace od pacienta. A naopak když pacient řekne no já sice tento lék v lékovém záznamu nemám, ale já ho beru, tak je zase podstatné to, co řekne pacient. Já to mohu porovnat s lékovým záznamem. Je to nějaká pomůcka. A já tu pomůcku opravdu velmi vítám v případě pacientů v bezvědomí a v případě pacientů, kteří nemohou s lékařem komunikovat. Ve všech ostatních případech je podstatné, co se dozvím od pacienta, protože to je závazné. Zbytek, co mi řekne pacient, a do lékového záznamu se vůbec dívat nemusím. Pokud bych se chtěl bavit o technikáliích, tak samozřejmě jsou recepty, které se stále vyplňují písemně. Já bych se soustředil za sebe opravdu na dvě zásadní věci. Týká se každého z nás, protože každý z nás je pacient. Někteří o tom už vědí, někteří o tom zatím nevědí. Ale každý z nás je pacient. Já tu informaci mohu získat z nemocničního informačního systému, ale způsob získání té informace je extrémně komplikovaný, složitý, není na to čas. Ve všech ostatních případech, kdy se bavím s pacientem, nemusím se dívat do lékového záznamu, není podstatný lékový záznam, protože podstatná je informace od pacienta. A tak ta informace z ministerstva, z legislativního odboru, opakovaně zaznívá. Principiálně to ve mně budí vždycky nedůvěru a vadí mi to.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, vracíme se k tomuto materiálu z ledna tohoto roku, kdy jsem zde vystupoval a říkal jsem zde na mikrofon, že s tímto návrhem, který samozřejmě chápu, že je implementační, ale že s ním v podstatě není potřeba souhlasit, protože zase jde proti programovému prohlášení vlády, kterým se navyšuje další administrativa pro příslušníky Policie České republiky. Víte, v programovém prohlášení této vlády máte napsáno, že snížíte administrativní zátěž příslušníků bezpečnostních sborů. Jediné, co pan ministr vnitra udělal, je, že 31. května tohoto roku vytvořil pracovní skupinu Smart, která se má zabývat právě snížením administrativní zátěže policistů, ale to je tak všechno. V podstatě mluvil o nějaké takové, řekněme, obecnosti, že policie jenom předloží formulář a ta osoba, která má být poučována, si to přečte. Samozřejmě to poučování ale nějakým způsobem také probíhá. Já za sebe říkám, že vím, že to schválíte. Ale sám za sebe říkám, jdete proti svému programovému prohlášení vlády. Protože vy jste řekli, že budete snižovat administrativní zátěž policistů. Na tomto úseku jste za rok neudělali vůbec nic kromě vytvoření jedné pracovní skupiny a přidáváte další a další formuláře. Jak dlouho to policie unese, budete moci zjistit už na konci tohoto roku.
Děkuji, pane předsedající. Přečtěte si to a podepište to. A pokud člověk není zběhlý v trestním právu, tak samozřejmě tomu ani nebude rozumět. Tak to zase neredukujme jenom na polici. I státní zástupce, i soudce, tak aby porozuměl, co ho čeká. Aby chápal, co se s ním děje před tím soudem. Aby to mělo i preventivní význam. Čili nejde o byrokratizaci. Tak jestli tohle se vydává za byrokratizaci, tak to považuji za trošku... demagogické - hledala jsem teď vhodný zdvořilý výraz. A obzvlášť takový erudovaný policista, jako je pan poslanec Ondráček, velmi dobře ví, že v tomto ohledu mají velké rezervy zejména policisté. A druhá, o které se tady nehovořilo. Takže to jsme odbourali. Není tomu tak. A myslím si, že nejde o žádný převratný návrh novelizace.
Děkuji. Máme dvě faktické poznámky.
Vaším prostřednictvím k paní zpravodajce. A že to do dneška neplnila, nebo nedělala. Vím, jak probíhalo poučování, vím, jak jsme s těmi lidmi pracovali.
A lidé mohli cestovat po Praze a mohli navštěvovat celou republiku a měli ty možnosti, hlavně finanční.
Děkuji.
To přece není vyčleňování Prahy a ostatních měst. Nerozumím tomu, proč my tady máme rozhodovat a proč se ta debata takto rozvětvila a rozkošatila, podle mě úplně zbytečně.
Já spíše jenom pro záznam, protože pan poslanec Votava určitě věděl, jak jsem to myslela. Samozřejmě že měl pravdu, že rozhoduje o tom, co předloží jako zákonodárnou iniciativu, příslušné zastupitelstvo.
Za prvé jsem chtěl opravdu jenom fakticky upozornit na to, že sjednocení dvou poplatků do jednoho neřeší problematiku Airbnb z daňového hlediska, jak říkala paní ministryně. Tam jsou poplatky 1 až 5 eur podle kvality hotelu a v Římě dokonce 7 eur za noc. Takže to není pravda, paní ministryně. A co mi nejvíc vadí, co tady zaznívá od komunistické strany. No to je přece úplně opačně.
Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Luzar, poté paní ministryně financí. Poprosím o klid, když probíhá projev.
Vím, že se budu opakovat, ale protože opakování je matka moudrosti, tak připomenu panu kolegovi Luzarovi prostřednictvím pana předsedajícího, že to skutečně není pouze problém Prahy, který se zde řeší, ale je to problém všech turistických destinací v této republice od horských středisek přes lázeňská města a další.
Děkuji. Pan poslanec Luzar, poté paní ministryně financí, všecko faktické poznámky.
Já vím, kde míříte, ale používáte špatná slova ve špatném obratu. Ale nevadí, to si můžeme vysvětlit. Já vím, že to bude plošně, že oni určí pro Prahu 1 plošně vybírání 100 korun.
My potřebujeme informace. Finanční správa, ne já. Informace.
Pan poslanec Třešňák faktická poznámka.
Opět reakce na pana kolegu Luzara, prostřednictvím pana předsedajícího.
Pro tuto chvíli to byla poslední faktická poznámka z tohoto bloku, takže se dočkal pan poslanec Václav Klaus, který je přihlášen do rozpravy.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Ještě moment.
Je to pozměňovací návrh Patrika Nachera. Garanční výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Garanční výbor nedoporučuje.
Další návrh.